Zdravotnictví v žádném případě není legrace. Zdravotnictví se mělo už několikrát zhroutit. Vždycky to v nějaké podobě vydrželo. Ale proč bychom k tomu měli přispívat tím, že uděláme nepřesné rozhodnutí? Já neříkám, že ten směr je špatný, ten směr je velmi dobrý, ale je potřeba ho dopracovat, aby se skutečně dobrým stal. To je vše, co chci, nic jiného. A jestli je to case mix, nebo jestli je to záloha, samozřejmě rozdílně jsou placeny velké nemocnice, fakultní nemocnice, malé nemocnice, soukromá zařízení, ale my to všecko schováváme do jedné kapsy a prováděcí vyhlášku neznáme.
Nyní s přednostním právem pan ministr Vojtěch a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek.
To nejsou jenom nemocnice. To jsou všechny segmenty. Ano, to se teď diskutuje. To je samozřejmě velmi zásadní. Ale oni to potřebují vědět co nejdříve. A cílem je pouze překlenout ten výpadek produkce, nastavit jistotu, s čím můžou poskytovatelé počítat, ale zároveň právě jim dát ty peníze navíc na odměny zdravotníků, na náklady na ochranné prostředky, které určitě ještě v následujícím období budou mít. A to je velmi důležité. Takže mně nejde o nic jiného než o stabilitu. Tam o tom můžeme vést debatu. Ale když nebudeme mít ten zákon, tak nemůžu vydat vyhlášku. Zákon dává zmocnění pro vydání vyhlášky. To je ten celý problém.
Děkuji.
Pan ministr pořád zapomíná, že náš Parlament má dvě komory. Jestli opravdu chcete, aby to šlo hladce a rychle, nezapomínejte na to, že máme dvě komory. To není nic, co by poslanci vymysleli. Kde je ten návrh vyhlášky? My přece víme, že ji nemůžete vydat, dokud není zákon, dokud to zmocnění nemáte. A jak nám jdou body? Vy nám vlastně říkáte: schvalte to a já vám pak ukážu, jaký je návrh vyhlášky. Tak to řekněte svým legislativcům na ministerstvu, ať se proberou. Už jsme na konci května. To je všechno.
Děkuji. Nyní v rozpravě pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Já jsem byl připraven a tak jsem to klubu doporučoval, abychom podpořili i zkrácené jednání. Ten zákon je obecný. Nedokážu si představit, že by pro něj někdo nehlasoval, protože je potřeba odhlasovat. Ale velmi obecně, vzpomeňte si, hlasovali jsme tady o atestacích pro zemědělce s tím, že pan ministr Toman slíbil, že ve vyhlášce bude jasně uvedeno, že atestace není povinná. Pokud se něco může stát, hrozí nějaké riziko. Je to můj názor.
Jenom chci říct, že na tuhle podrobnější debatu nám chybí čas, ale rozhodnout musíme dneska a my to respektujeme. Jenom jsme za těch pár hodin nebo pár desítek hodin nebyli schopni tohle napsat. Že bychom třeba tyhlety nepodporovali. Do které kategorie patří? Takže postupoval zcela správně. Mají zahraničního vlastníka. Je to úhel pohledu. Není to jako že všichni jsou špatní nebo všichni jsou dobří. A když se jim dařilo, tak nikomu nevadilo, že platí tak velké daně. Ba právě naopak. Teď mohou mít problémy a my se k nim možná otočíme zády.
Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Než se zeptám na závěrečná slova k obecné rozpravě, konstatuji došlé omluvy.
Měla jsem samozřejmě připravenou tady reakci na to vyjádření skupiny ekonomů. No, budu se držet zpětného uplatnění ztráty. Asi poprvé tady na mikrofon řeknu, že co se týče zpětného uplatnění ztráty, bezesporu s tím souhlasím, že ty argumenty není potřeba opakovat. A my teď říkáme, umožněme to dva roky zpátky, vraťme jim daň, pomozme jim dát peníze na likviditu. To má celá řada zemí světa. Ale prosím, ty podmínky jsou jasné. A ten už tam je. Ten už je vyměřený, ten už prostě je přiznaný na Finanční správě, přílohy jsou na obchodním rejstříku anebo u Finanční správy. Tam není co, jaký prostor prostě pro posun. Proč to limitovat? A my pouze tím, že jí to umožníme udělat teď - a nemá co zkamuflovat. Nebo je tam neměla. A pak nic neuplatní. Získá peníze, dá je do likvidity firmy a pak zdaní více. Takže je to posun v čase. Takže argumenty typu, že to teď dopadne na veřejné rozpočty, ty jsou liché. Takže já skutečně jsem těm argumentům nerozuměla. Já jsem vázána nějakou koaliční dohodou, takže já ji budu v tuto chvíli muset dodržet. Já prostě ty argumenty, tentokrát podepisuji všechny argumenty, které na tento vrub tohoto problému tady řekl předseda ODS Stanjura. Ano, přesně tak to je. Vytvoříme tady jakousi představu. A stejně těch 30 milionů, a já budu dodržovat to, co prostě bylo dohodnuto, těch 30 milionů, které uplatní ty firmy, tak ten zbytek si uplatní pak za rok. Takže to je jediné, čeho dosáhneme. Mně se hrozně líbí, jak tady u toho loss carryback je strašně velký problém dopad na veřejné rozpočty. Ale u DPH, kde je to trvalé, nám to nevadí? To je dopad jako hrom. Ale trvalý dopad. Včetně i toho návrhu pana poslance Votavy. Ten je tedy úplně nejhorší. Je možná nejlevnější, ale je o tom, že ta snížená sazba na pivo, která byla takovým předmětem humoru a veselí, já jsem ráda, že se lidi baví, tak by byla procházka růžovým sadem. My bychom tady teď měli prostě tři sazby u potravin a nikdo by nepřišel na to, co kam patří. Není, kdo by to rozděloval. Takže prostě to je úplně to nejhorší. Jaká je záruka, že se to promítne do cen pro konečného spotřebitele, pro toho českého občana, že si to nenechají řetězce? Takže my bychom vzali 10 miliard krajům, městům a obcím a dali to řetězcům. Dobře, jenom ať víme, o čem se tady bavíme. Samozřejmě ty další návrhy jsou ještě dražší, ale principiálně úplně stejné. Takže nebudu to dále rozebírat.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já bych na úvod chtěl sdělit stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL k předložené novele zákoníku práce. Poslanecký klub KDU-ČSL tuto novelu podpoří. Vnímáme ji jednak jako transpoziční novelu a jednak vidíme i snahu zlepšit propojení pracovního a soukromého života. Dále bych se rád ještě vyjádřil k již zde avizovanému pozměňovacímu návrhu, který je v hlasovací proceduře pod písmenem D, který jsme dlouhodobě připravovali a jednali o něm zejména s kolegou poslancem Josefem Hájkem, ale i s dalšími kolegy, kolegou Patrikem Nacherem, s kolegou Černohorským a dalšími. Já už jsem ho zde představoval ve druhém čtení, nicméně ho ještě krátce připomenu. Ono to někdy je takové zavádějící. Někdo si myslí, že rentista je rentiér, ale není tomu tak. Rentista je skutečně člověk, který prošel buď pracovním úrazem, anebo má přiznánu chorobu z povolání. To znamená, je to člověk, který byl ve svém životě osudem, nebo jak to nazveme, poměrně závažně postižen, v naprosté většině nikoliv vlastní vinou. A já jenom připomenu, o co vlastně jde. Místo těch 18 tisíc si vydělá třeba 13 tisíc nebo 14 tisíc, ale bohužel v tom modelu výpočtu se mu stále odečítá těch 18 tisíc. A já si myslím, že do těchto situací bychom neměli naše spoluobčany hnát, protože, jak už jsem řekl, oni už byli postiženi tím pracovním úrazem, anebo ta jejich práce, náročná práce v chemickém, stavebním průmyslu a podobně, jim způsobila chorobu z povolání. Možná si řeknete, že to je nevelká skupina, ale jsou to lidé, kteří skutečně byli osudem poměrně stíháni, kteří v naprosté většině případů chtějí pracovat, a myslím si, že naším úkolem je jim to umožnit. Aby mohli pracovat, aby to pro ně bylo motivační a aby se necítili diskriminováni či šikanováni tím současným způsobem výpočtu. Proto si vás, milé kolegyně a kolegové, dovoluji požádat o podporu toho našeho společného pozměňovacího návrhu, který jsme předkládali s kolegou Hájkem, a pevně věřím, že budete tomuto nakloněni.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, návrhu zákoníku práce, který máme schválit, představila paní ministryně. To, jak je zákoník práce, tedy pracovní právo nebo jeho absence, důležitý, se mnozí v posledních měsících přesvědčili na vlastní kůži. My ostatní zprostředkovaně, když jsme museli řešit a stále řešíme mnohdy existenční problémy pro ty, kteří zůstali mimo ochranu zákoníku práce. Jistě všichni víte, že mluvím o těch takzvaných dohodářích. Někteří z nich přijali tento styl, systém, tuto formu zaměstnávání, protože prostě nechtěli být svazováni klasickým pracovním poměrem, ale také všichni víme, že někteří prostě neměli na vybranou. Poučení z toho pro nás by mělo být, že pracovní právo musí být moderní a dostatečně pružné, tak aby vyhovovalo zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům, aby bylo zvládnutelné i z pohledu státní správy. Zákoník práce tedy musí nastavit spravedlivé uspořádání a vyrovnané vztahy mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Ten druhý bod se týká sociální dohody sociálních partnerů. To je zásadní pro oblast pracovního práva. Prostě sociální dohoda, sociální smír, dohoda mezi zaměstnavateli i zástupci zaměstnanců a na té třetí straně ministerstev, vlády, to prostě funguje.
Já vím, že většina věcí je tady rozhodnuta dopředu. Ale toto je věc, kde mě to nutí k tomu, abych skutečně promluvil. Já tomu zdravotnictví rozumím, dělám ho celý život a dělám ho ve všech oblastech, v oblasti nemocniční, v oblasti ambulantní i v oblasti teoretické. Věřte mi, že není žádný spěch. A jediné, co je podstatné, aby toto řešení bylo věcně správně. A znovu říkám, žádné podklady pro to, jak to rozhodnutí bude vypadat, nemáme.
Vážený pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, já nezpochybňuji vaši odbornou erudici. Ale na rozdíl od vás posledních deset let dělám case managera a počítám ekonomické věci. Je to číslo, které máte dané a které musíte plnit každý měsíc. A to je určitý objem peněz. Takhle to úplně je.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, také musím reagovat na pana poslance Svobodu a nemohu souhlasit s jeho názorem. My ten zákon jsme připravili takto rychle, abychom zajistili stabilitu českého zdravotnictví. Dnes samozřejmě ta nervozita, která je v rámci jednotlivých segmentů, je obrovská. A není to tak, že jsou všichni placeni zálohově. A souhlasím s tím, že to je velmi komplexní, že se to týká veškerých segmentů českého zdravotnictví. My na žádný segment nechceme zapomenout. Takže my to skutečně zásadním způsobem potřebujeme nyní schválit, abychom dali zdravotníkům a zdravotnictví stabilitu.
Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Můžete mít jiný názor, já to plně respektuji. Takhle to zaznělo. Nezlobte se na mě, bylo to příliš arogantní. Pane ministře, podívejte, já vím, že byste na to nejradši zapomněl, že máte výmluvu - tehdy jsem si to myslel a pak jsem byl překvapený. - Prosím vás, jaké měření teploty? - Abyste pak oznamoval na tiskové konferenci, že ji budou měřit naši celníci na hranicích. Předtím bylo všechno spekulací. Nestalo se nic, pane ministře. Přestože mezi 17. a 25. květnem, kdy jste malovali čerta na zeď, že osm dnů nebudete mít něco, co se stane, jak to bude katastrofické, nestalo se nic, protože občané jsou disciplinovaní. Tak se podívejte, jak jste tady vyváděli 10. května, co se stane 18. května. Pamatuje si pan ministr, jak potřeboval nutně zákony, které nakonec padly pod stůl? A nestalo se nic. Nechci se vracet. Máme ho?
Nyní faktická poznámka Davida Kasala. Pane poslanče, máte slovo.
Pokud to bylo bráno a mělo to vyznít arogantně, tak se samozřejmě za to omlouvám, to říkám veřejně. Ale co se týká té věcné stránky věci, tak je to opravdu o tom. Nejenom v našem regionu, dostal jsem dotaz z Liberce. Takže když budete mít nižší výkon, tak nedostanete ty finance.
Proto se navrhuje, aby byla obcím, krajům a hlavnímu městu Praze poskytnuta jednorázová kompenzace státního rozpočtu. Dofinancování samospráv má mnohé výhody. Odůvodnění. To by mohlo snížit náklady na správu dluhů. Pokud by si samosprávy mohly půjčit za nižší úrok, došlo by k jisté úspoře, která by se pozitivně projevila i na celkovém stavu veřejných financí.
Mám zde dvě přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem jako první pan předseda Jurečka. Prosím.
Také jsem se rozhodl tady podat některé pozměňující návrhy, které souvisejí s větší a rozšiřující se podporou bydlení. Bylo o tom hodně řečeno v posledních dvou týdnech. Dalším návrhem, který tady mám v oblasti bydlení, je snížení DPH při nákupu bytů. Ten jeden návrh jsem tady předkládal už loni. Je to snížení DPH na dřevní pelety, dřevní brikety, palivové dříví. Myslím si, že dávají logiku.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Prosím.
Tímto jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovací návrhy a mohli bychom hlasovat o návrhu jako celku.
Ano, tak pan poslanec Votava.
Nežádám samozřejmě, abychom hlasovali znovu.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže ještě máme tři doprovodná usnesení. Když dovolíte, já je číst nebudu, jenom shrnu v jedné větě pokud možno podstatu, co tam je.
Já vás poprosím o klid ještě v jednacím sále, protože tady nahoře vůbec neslyšíme, co paní zpravodajka říká. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut.
Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Hlásí se pan ministr.
Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem o tom hovořil. Ne všechny segmenty jsou placeny zálohově. Těch segmentů je celá řada. Nechci tady jít do detailu. Ale pro nás je zkrátka zásadní, aby ty segmenty měly jistotu, co mohou čekat. My jsme tady jasně řekli, a chceme to dodržet, že zdravotníci v první linii mají dostat své odměny za práci, kterou provedli nejenom v rámci státních nemocnic, ale i v rámci krajských nemocnic, aby nemocnice dostaly peníze navíc na odměny svých zdravotníků. A v tomto směru se obávám, že zkrátka to bude jenom negativní efekt vůbec na skutečně nějakou stabilitu a tu nervozitu, která v tom zdravotnictví je. My se bavíme s každým segmentem ve zdravotnictví. A všichni očekávají, že ty parametry pro tento rok budou do konce června hotové, že budou moci si naplánovat do konce roku své hospodaření.